Nicméně legislativní oddělení má plně v pravomoci tyto legislativně technické změny.
Ano, k tomu bych chtěl poznamenat, že legislativní oddělení běžně provádí tyto úpravy na základě toho, co přijme Poslanecká sněmovna, aniž je k tomu zmocněno tímto rozhodnutím o následných legislativně technických úpravách. Na základě této debaty navrhuji, abychom odhlasovali změnu procedury a vypustili hlasování o bodu legislativně technické úpravy, které případně vyplynou z přijatých pozměňovacích návrhů. Čili budeme hlasovat o změně procedury, že nebudeme hlasovat o původně schváleném návrhu legislativně technických úprav. Je to prosím srozumitelné? Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Takže jsme odsouhlasili to, že nebudeme hlasovat o legislativně technických úpravách. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Znamená to, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
K samotnému meritu věci. Dovolte mi krátce zalobbovat k těmto dvěma věcem. Přes 94 % dětí už do školek beztoho chodilo, bez ohledu na zákon, který byl přijat. Zákon byl přijat snad s úmyslem pomoci sociálně nejslabším nebo nějakým vyčleněným skupinám. Tady si dovoluji ocitovat zprávu České školní inspekce. Za druhé není stanovená pro část dětí spádová mateřská škola, čili není vůbec jednoznačný ten legislativní postup. Za třetí, povinné předškolní vzdělávání znamenalo nárůst administrativy pro pracovníky škol, například v oblasti organizace zápisů, sledování spádových dětí, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodňování absencí a tak dále. Dvouleté děti obligatorně do školek nepatří. Čili to je ta část, která si myslím by určitě tím zákonem měla projít. Třetí významná část, o které se dnes bude hlasovat, se netýkala původního merita věci, týkala se odkladu reformy financování. Možnosti, které dneska máme, jsou dvě. Tady zase si dovoluji zalobbovat, když mám to slovo, o zvolení té delší lhůty, protože tato reforma jest skutečně nebezpečnou, a to říkám bez jakékoliv ideologické předpojatosti. Čili to je druhý lobbing, který si dovoluji říci. K těm ostatním bodům se vyjádřím tady, až budeme hlasovat, ať již nezdržuji.
Děkuji panu poslanci Klausovi. Otevírám rozpravu, do které je s přednostním právem přihlášen pan předseda Gazdík. Zpravodaj má také přednostní právo, ale prvního jsem viděl v rozpravě přihlášeného pana předsedu Gazdíka. Já jenom podotýkám, že jsme ve třetím čtení. Podle jednacího řádu vystoupí pouze navrhovatel, pak se otevírá rozprava, pak může vystoupit zpravodaj, který disponuje také přednostním právem v tomto případě. Aby bylo jasné, jak postupujeme.
První tři návrhy označené písmenem A, jsou návrhy, které vzešly z garančního výboru, školského výboru. Oba dva tyto pozměňovací návrhy jsou hlasovatelné i za sebou. Písmeny C končí vlastně návrhy - vlastně nekončí. Písmeno D je pan poslanec Čižinský, který byl zde zmiňován mým předřečníkem. Jedná se o jedno slovíčko a jedná se o přípravné třídy.
Návrh byl zamítnut.
Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.
Nyní tedy, protože je to již poslední hlasování a jsme před hlasováním o návrhu zákona jako celku, takže klub TOP 09 avizoval pauzu, tak upřesněte prosím váš návrh. Zahájím tedy opět pokračování našeho jednání.
Nemáme samozřejmě nic proti tomu, aby v době, kdy se ekonomice výjimečně daří, byly zvýšeny důchody.
Nyní s přednostním právem předseda klubu SPD a připraví se předseda klubu KDU-ČSL.
Přijetím návrhu zákona bude rovněž dosaženo implementace dvě nařízení Evropské unie upravující schvalování vozidel. V zákoně o silničním provozu se dále navrhují dílčí změny v úpravě technických silničních kontrol. K návrhu byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. S ostatními pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy nesouhlasí. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Než otevřu rozpravu, tak omlouvám pana poslance Milana Poura z dnešního jednání Sněmovny od 9.00 do konce jednání ze zdravotních důvodů. Nyní otevírám rozpravu. Jako první se do ní hlásí paní zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych jenom k tomuto podotknout, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Bod G1 je snaha uzavřený systém stanic STK, který je doposud uzavřen v rámci systému bez jakýchkoli výjimek, otevřít pro vysoké školy a možnost aplikovat v rámci vědy a výzkumu technické věci v rámci povolování vozidel. Je to široké otevření pro všechny vysoké školy.
Je, prosím, nějaká... Ano, pan poslanec Václav Klaus se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se nebudu vyjadřovat k dopravě, protože se v tom moc nevyznám, ale mám jen takovou malou statistiku.
Děkuji. Omlouvám se.
Já bych se chtěl jenom mírně vyjádřit k tomu, že rozdělujeme zákony na ty, kterým říkáme ty jejich, a pak ty naše. Pokud se přitom někdo cítí jako cvičená opice, je to pocit, na který má zcela jistě právo, ale neodpovídá tomu procesu, jakým je ten zákon přijímán.
Ještě než dám slovo panu poslanci Zahradníkovi v rozpravě, tak s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Skopeček.
Ona je ta statistika ještě horší, protože ve výboru pro evropské záležitosti vlastně souhlasíme s veškerou evropskou legislativou, která sem míří.
Nyní řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Zahradník. Pane poslanče, máte slovo.
Stejně tak zase, aby autorizovaný servis, prodejce, dodavatel automobilů nemohl zřizovat stanici technické kontroly. Vládní návrh navrhuje tuto spjatost vypustit. Našel jsem, že pan poslanec Polanecký opět ale navrhuje to škrtnutí škrtnout neboli ten odstavec tam ponechat. Kdo čekal ve frontě na technickou kontrolu déle než půl dne, tak určitě bude se mnou souhlasit. Je pravdou, že i kdyby byl ten paragraf škrtnut a ta spjatost neplatila, tak přesto zřizovat nové stanice STK je velmi obtížné, protože to naráží na výpočet těch kapacit, které se dělají podle vzorců dané nějakým vládním nařízením.
Dnes máme debatu o tom, zda budeme mít plnohodnotná manželství. Já to nekritizuji, já to nehodnotím, já to jenom připomínám. Já si myslím, že toto je pozice Občanské demokratické strany. Nevím, tu statistiku už si přesně nepamatuji, ale nebylo to určitě, určitě to byla více jak polovina států, která tato kritéria neplnila, nic se nedělo. Vzpomenete si na důvody, proč se fiskální pakt vlastně zaváděl? Nevím, jestli je třeba pro Českou republiku, abychom v této chvíli se jakýmkoli způsobem přibližovali k euru, které podle mého názoru je nejvýhodnější a velmi výhodné pro našeho silného souseda, pro Německo. A myslím si, že bychom se my měli proti těmto tendencím alespoň stavět s naším státním nebo národním zájmem. Ty obrovské schodky, které se neustále zvyšují v jižní Evropě. Takže bych na závěr asi řekl, že bych si dovolil navrhnout zamítnutí po ukončení rozpravy.
Děkuji, pane poslanče, zaznamenal jsem váš návrh na zamítnutí. Nyní budou s faktickými poznámkami reagovat pan předseda Kalousek a pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ne, takže nemáte slovo, pan předseda Kalousek se vzdal své faktické poznámky. Prosím.
Děkuji za slovo. Na jednu stranu říkají: Pojďme držet basu s našimi západními partnery, protože ti jsou ti praví. Já jsem zásadně pro, a toto je jedna věc, která s tím přece souvisí. My jsme jediný stát, nebo jeden z mála států v Evropě, který toto nepřijal.
Já jsem tady ve své řeči, dlouhé, na začátku dnešní obecné rozpravy položil několik otázek. Co je tím důvodem, proč se na to tak spěchá? Co je skutečně tím důvodem, proč se na to tak spěchá, že se to musí schválit v době, kdy máme vládu bez důvěry? Na to jsem nedostal odpověď. To, že to je výhodné pro státy eurozóny nebo nutné pro státy eurozóny, že jsou k tomu důvody, to jsem tady také řekl. Ale pro ostatní je to dobrovolné A my nemáme žádný termín ani nemáme žádnou povinnost to přijmout. To jsem se skutečně nedozvěděl. A to, že to mají všichni? A moje babička mi vždycky říkala: Když ostatní skočí z okna, skočíš také?
Máte slovo, pane poslanče.
Mohli bychom si tady předkládat grafy, mohli bychom tady složitě hovořit o číslech. To nebylo smyslem.
Legislativní stanovisko ohledně toho, když jedna komora hlasuje o téže věci odděleně, je jasné. Navíc, jak říkám, v roce 2007 to byla Komunistická strana Čech a Moravy, která po Topolánkově vládě požadovala hlasování o jednotlivých misích. V reakci na pana kolegu Hájka prostřednictvím pana místopředsedy a svým způsobem i na pana premiéra Babiše. Protože poslanci ANO nepřišli do práce. A víte, kdo nepřišel do práce, pane premiére? Do práce nepřišel pan poslanec Hájek, který nás tady včera trénoval z toho, kdo v práci byl a kdo v práci nebyl. V listopadu 2017 tady byla ještě legitimní vláda, byť bylo po volbách. Vláda měla legitimitu. Toto usnesení, tento dopis, tuto žádost jsme měli jak na výboru pro obranu, tak jsme ji včera měli v bilaterálních podkladech při jednání s americkou stranou, s americkým velvyslanectvím. Nebyl to jenom pan kolega Hájek, ale nebudu tady jmenovat ty ostatní. To si pan Babiš může dohledat sám. Ale to, že ANO, které má většinu, ve výboru pro obranu, podcení tak závažné hlasování, jako je hlasování o misích, že nepřijdou a očekávají, že tedy opozice bude schvalovat jejich body? Takže neházejte vinu na nás jako na opozici! Pan předseda Fiala tady řekl jasně stanovisko ODS. Naše ukotvení v Severoatlantické alianci vnímáme jako zcela klíčové, stejně jako udržování silné transatlantické linky. A určitě si vzpomenete, a říkal to tady i pan předseda Fiala, že to byla ODS, která vždycky podporovala nasazování českých vojáků v zahraničních operacích, a nikdy jste z našich úst neslyšeli, že by tomu mělo být někdy jinak. A pokud bychom, tak jak říkal tady pan premiér, měli navýšený rozpočet, tak by se stejně neutratil, protože všechny akviziční záležitosti, které v tom rozpočtu z těch velkých akvizic byly, tak ty se v minulém volebním období neuzavřely. A konečně díky boji proti zlu i daleko od našich hranic jsme bezpečnější. O významu zahraničních operací se přesvědčuji nejenom já, ale vy všichni, kteří jste měli někdy možnost se podívat do nějaké zahraniční operace, tak pokaždé, když tu možnost mám já, tak jsem ráda za to, že mohu našim vojákům vyjádřit obdiv a úctu, a i to, že slyším superlativy o jejich práci z úst našich spojenců. Vedli jsme v posledních dnech debaty s řadou lidí. Včera jsme se o misích bavili i s panem premiérem, také jsme včera měli na výboru pro obranu diskuzi se zástupci velvyslanectví Spojených států o významu naší spolupráce. Na to už jste zapomněli, že nebýt kolegy Bartoška, tak vlastně vám jsou mise úplně ukradené? Záleží nám na prosazování zájmů České republiky. Záleží nám na udržení dobrého jména České republiky a našich spojeneckých závazků. Navíc prezident republiky jmenuje Andreje Babiše příští středu, tedy 6. června, premiérem. Dělí nás tedy jen několik dnů od chvíle, kdy skončí tato vláda v demisi, čímž neříkám, že ta nadcházející polokomunistická bude vládou lepší. Každopádně je předpoklad, že vláda v řádu týdnů bude. Rozhodli jsme se tedy chovat konstruktivně, nehandlujeme a jen doufáme, že vy, poslanci ANO, si na to vzpomenete, až zase rozjedete svou hlasovací mašinu, která nekompromisně likviduje legislativní i procesní návrhy nás opozice. Asi naivně, ale přesto doufám, že si při některém dalším likvidačním hlasování s komunisty a SPD na tuto naši vstřícnost vzpomenete. Možná by nám tady měla paní ministryně vysvětlit, oč vlastně jde a proč tedy Libanon není v tom materiálu a co tedy vlastně paní ministryně, případně co vláda chce.
Zahajuji tedy hlasování. Kdo je proti? Na řadě je faktická poznámka pana poslance Skopečka, potom s přednostním právem pan předseda Kalousek přihlášený do rozpravy. Prosím ostatní členy Poslanecké sněmovny, aby se ztišili a pan poslanec mohl hovořit.
Děkuji pěkně za ztišení. Evropská komise přišla s plánem na prohloubení evropské hospodářské a měnové unie a v rámci návrhu na to prohloubení je i začlenění fiskálního paktu do evropského rámce. Čili já už rozumím tomu, možná... Takže když dneska říkáte, že je to mezivládní smlouva, já říkám ano, ale sama Evropská unie, sama eurozóna počítá s tím, že se to zanedlouho stane součástí evropského politického rámce. A já už konečně rozumím té motivaci, proč na to tak spěcháte, proč to tak chcete. Pak zjistil, že veřejné výzkumy dopadají jinak, tak to přestal kvůli volebnímu výsledku podporovat. Děkuji pěkně.
To bych nebyla na svém místě, kdybych ho neznala. Mezi členy eurozóny a nečleny eurozóny. A ještě jedna věc. K tomu hospodaření veřejných financí. Vy toho vždycky řeknete jenom polovinu. A ještě jedna věc, a vy ji určitě dobře znáte. Existuje i takzvané strukturální saldo, což je přebytek veřejného sektoru očištěný od ekonomického cyklu.
Pan poslanec Skopeček, jeho faktická poznámka.
Prostě ty důsledky ponesou členové eurozóny. Ale já se ptám, proč tak dramaticky spěcháte s přijímáním fiskálního paktu, když ho Česká republika do doby, než bude v eurozóně, nepotřebuje. To je jediné možné vysvětlení. A jinak co se týče toho poklesu absolutního dluhu, máte pravdu. Ale také se podívejme, v jakém stavu jsou rezervy a účty státních firem a ostatních institucí. Tam zjistíme, že jste to vyluxovali do té míry, že se vám opravdu podařilo absolutní dluh snížit, nicméně když se podíváme na vývoj veřejných výdajů, vývoj mandatorních veřejných výdajů, tak zjistíme, že tam samozřejmě zažíváme růst, přestože česká ekonomika roste. Čili nedáváte veřejné finance dohromady tím, že byste dělali strukturální reformy, že byste šetřili, že byste snižovali výdaje, ale pouze jste vyluxovali rezervy ve státních podnicích a na účtech státních firem.
On to trochu řekl pan poslanec Skopeček přede mnou. Když jste tady mluvila, paní ministryně, o tom, jak skvěle hospodaří náš stát, tak si musíme uvědomit, že jsme v době ekonomického růstu. Takže ono skutečně bychom měli tento ekonomický boom využít k přebytkovým rozpočtům a ke změně struktury rozpočtů tak, aby se dala přednost investicím před provozem.
Děkuji za slovo. Já se omlouvám panu poslanci Krejzovi, že jsem tu nebyl, když mi kladl otázku, ale já jsem ho bedlivě slyšel v televizi. Pan poslanec Krejza se zeptal, jak to myslím, když říkám, že z toho textu, který schvalujeme, pro nás v podstatě žádný závazek neplyne. Ale on pan poslanec Munzar také jedním dechem řekl, že je to ale strašně důležitá smlouva, která nás ke spoustě věcí zavazuje. Tak buď platí jedno, nebo druhé. Tak z téhle hlavy si vzala vláda výjimku, takže to pro nás nebude platit. Tak z téhle hlavy IV si vláda vzala výjimku, takže to pro nás nebude platit.
Ne. Tak bez přednostního práva podle pořadí pan předseda Zaorálek, potom předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Máte slovo, pane předsedo.
Dobrý den, dámy a pánové. Tam není žádné šokující překvapení pro Sněmovnu. Mluví se o tom, že to je vláda, která je v demisi, ale mělo by být řečeno, že to je politika, která se tady prostě dělala. To znamená, to není nová debata. To často nejsou nové mise nebo nějaké, o kterých bychom nevěděli, které bychom neměli možnost nějakou dobu sledovat. Druhá věc, kterou bych rád řekl k té debatě. Pan poslanec Fiala řekl, že nechce politizovat tu debatu, a já to myslím tedy docela pozitivně, tuhle poznámku. Já nechápu proč, protože tohle je přece vrcholná politická debata. To, kam posílá země vojáky, to je vrcholné politické téma. Tak řekl bych, tak o čem už tady chcete mluvit v téhle Sněmovně, pokud není tohle prvotřídní politikum, o kterém se musí politicky mluvit, se všemi politickými důsledky a vazbami, které to má? Tak co už, sakra, jiného je důležitá politická debata v zemi než tohle? A já bych byl rád, kdyby se oddělovala tato slova: politizovat něco, mluvit o politické odpovědnosti, a politikařit. Ale tohle vyžaduje vrcholnou politickou debatu, protože to je zásadní rozhodnutí, které má celou řadu důsledků. Nejenom to, že to s sebou nese rizika, pošleme je někam, oni tam zítra mohou čelit smrti, ale také to, že tím vytváříme zahraniční politiku země. Každé takovéto vyslání má dopady. To souvisí s kontakty, které máme v těch zemích. Každá takováto mise. A samozřejmě že to tady neříkám jenom proto, abych říkal, že je všechno černobílé a jasné. A ty debaty kolem misí jsou podle mne nesmírně důležité. V posledních letech a zvlášť v závěru, když jsem seděl mezi členskými státy Aliance v Bruselu, tak jsem se v podstatě styděl, protože výdaje na obranu tohoto státu nezadržitelně klesaly, až jsme se propadli úplně na dno. Už jenom Island byl na tom hůř než my, tuším. Tak jsem se vám na posledním jednání, kde jsem byl, tak už jsem se bál promluvit. Ale my si neplníme ani to základní. My jsme tam šli dobrovolně, rozhodli jsme se, teď tam sedíme a vezeme se. A neplníme ani to elementární! Tak prostě děláme věci, které se po nás chtějí, aspoň elementárně. Tohle jsou věci, které jsou, a tady by každý měl říkat, co si myslí. Kvůli tomu tady jsme jako poslanci.